Děkuji za slovo.
Velice stručně.
Pan poslanec Pavel Žáček.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Vojtěch Pikal, připraví se paní poslankyně Monika Jarošová.
Děkuji za slovo. Tedy ještě jednou, ten návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Zde bych připomenul, že nemocnice ještě ani zdaleka nejsou vyprázdněné.
Děkuji. Pan poslanec Veselý a připraví se pan poslanec Holík.
Ještě mi tady dorazily nějaké omluvenky, takže je přečteme. Tato schůze bude pokračovat ve čtvrtek v 9 hodin.
Spolupracoval s parašutisty z Velké Británie a patřil mezi hlavní podporovatele atentátu na Reinharda Heydricha. Po zatčení odolával brutálnímu mučení, aniž by zradil své spolubojovníky. Osobně v osobě Františka Pecháčka spatřuji zcela mimořádnou osobnost našich dějin první poloviny 20. století. Sokol, vynikající sportovec, voják, autor nejslavnější sletové skladby, čelný představitel protinacistického odboje, který se nevzdal svých ideálů až do posledních okamžiků života. Tolik k osobě Františka Pecháčka. Druhou osobou, kterou si dovoluji navrhnout na medaili Za zásluhy, je pan doktor Emil Martinec. Odborový přednosta doktor Emil Martinec se narodil 21. ledna 1869 v Horním Jelení ve východních Čechách, nedaleko mého rodného města Pardubic. Po vzniku samostatného československého státu byl již v listopadu 1918 povolán do služeb Ministerstva financí a pověřen organizací celní služby. Od počátku služby na Ministerstvu financí věnoval všechen svůj volný čas tvorbě nového celního zákona. Ten byl i díky jeho odbornému přesvědčování zákonodárců přijat a v roce 1927 vyhlášen i s prováděcím nařízením. V osobě pana doktora Martince opravdu spatřuji zakladatele moderní Celní správy, kterou známe do dnešních dnů. A poslední osobou, kterou si dovoluji navrhnout na medaili Za hrdinství, je Karel Bezdíček, rodák z obce Sezemice nedaleko Pardubic. Předkládám návrh na udělení In memoriam pro Karla Bezdíčka, praporečníka slavné roty Nazdar, která za první světové války bojovala na území Francie proti společnému nepříteli Čechů a Francouzů a nemalou měrou se tak zasloužila o vznik samostatného Československa. Po vypuknutí první světové války bylo ve Francii rozhodnuto, že všichni cizinci mohou bojovat pouze v rámci francouzské cizinecké legie. Karel Bezdíček se rozhodl bojovat na straně Francie proti společnému nepříteli hned, jak bylo možné vstoupit do francouzské legie. Byl zařazen do 1. roty praporu C v rámci pochodového pluku cizinecké legie. Rota čítala cca 250 dobrovolníků a podle jejich sokolského pozdravu si získala i své označení roty Nazdar. Zároveň 10. května 1925 odhalila sezemická jednota Československé obce legionářské za podpory města Sezemice a dalších spolků praporečníkovi roty Nazdar Karlu Bezdíčkovi pomník. Příběh předčasně ukončeného života Karla Bezdíčka je zároveň příběhem celé roty Nazdar, příběhem českých legionářů na západní frontě za první světové války. Děkuji za čas, který jste věnovali představení osob, které jsem navrhl, a děkuji za podporu mých návrhů.
Děkuji. Pan poslanec Milan Pour je nyní na řadě v obecné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych vás požádat o podporu při hlasování o návrhu na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy významnému českému vědci a vysokoškolskému pedagogovi, profesoru doktoru přírodních věd Bohumíru Janskému, kandidátu věd. Česká geografická společnost navrhla státní vyznamenání tomuto významnému vědci, tento návrh na vyznamenání jsem si osvojil. Dovolím si nyní stručně představit pana profesora Bohumíra Janského. Pan profesor Janský je v současné době pravděpodobně nejznámějším českým geografem doma i v zahraničí. Je prezidentem České iberoamerické společnosti a v letech 2014 až 2018 zastával funkci prezidenta České geografické společnosti. Do povědomí naší i zahraniční geografické komunity vstoupil zejména organizací dvou mezinárodních expedic, při nichž byly objeveny a poprvé zmapovány prameny největšího světového veletoku Amazonky. Výrazně se také se svým týmem prosadil i na území středoasijského Kyrgyzstánu v rámci dvou projektů české rozvojové spolupráce a projektu NATO, kde vedl mezinárodní tým badatelů. Za vědeckou činnost ve svém oboru obdržel v roce 2007 od prezidenta Peru jako první zahraniční vědec nejvyšší státní vyznamenání Za mimořádné zásluhy s právem užívat šlechtický titul komtur za dlouhodobou pedagogickou činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů Amazonky. V roce 2009 byl vyznamenán cenou ministra životního prostředí vlády České republiky za celoživotní přínos ochraně životního prostředí. V rámci podpory významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy, profesor Janský v roce 2019 získal ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Profesora Janského ocenil v roce 2001 i Národní výbor pro hydrologii při UNESCO udělením plakety Homo Barbatus za výsledky výzkumné činnosti na poli hydrologie a geografie a za propagaci české hydrologie v Jižní Americe a ve světě. Profesor Janský je v současné době také členem vědecké rady řady univerzit, například Univerzity Karlovy, Technické univerzity Liberec, Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky zahraničních projektů profesora Janského a jeho týmu byly kromě řady vědeckých článků a dvou knižních monografií prezentovány na výstavách, například v Křížové chodbě Karolina, na půdě Senátu České republiky, na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, a v rámci tří dokumentárních filmů České televize.
Navrhovatelem je pan poslanec Martínek a jedná se o emeritního rektora Technické univerzity v Liberci. Prototyp jeho patentu pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovláknových vrstev s vysokou filtrační účinností.
Hlasování pořadové číslo 323, přihlášeno 154 poslanců, pro 135, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?
Děkuji. Navrhovatelem je Pavel Chromý, osvojili si poslanci Pour a Berkovec.
Hlasování pořadové číslo 324, přihlášeno 154 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Dolínek. Jedná se o náměstka pro řízení sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí. Podílel se na repatriaci českých občanů zpět do vlasti během první vlny koronaviru.
Hlasování pořadové číslo 325, přihlášeno 154 poslanců, pro 58, proti nikdo. Já vím, že už je to dlouhé, ale tím, že tady budeme hluční, tak to nezrychlíme.
Navrhovatelem je pan poslanec Čižinský.
Návrh byl zamítnut.
Děkuji.
Kdo navrhuje? Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Čižinský, osvojili si poslanci Bartošek, Benešík, Čižinský, Bělobrádek, Golasowská, Juránek, Jurečka, Kaňkovský, Mihola, Výborný, Langšádlová, Pekarová, Válek, Černochová a Žáček. Pan prezident Zeman ho dlouhodobě odmítá jmenovat generálem.
Ptám se, kdo je pro?
Děkuji. Dalším návrhem je ocenění paní Jiřiny Uherkové medailí Navrhovateli jsou Silvie Langrová a Veronika Nürbergerová, osvojili si poslanci Farský a paní poslankyně Kozlová. Jedná se o sbormistryni a pedagožku, zakladatelku dětského sboru Severáček v Liberci.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.
Děkuji. Navrhovatelem je pan poslanec Řehounek. Jednalo se o prvního přednostu Ministerstva financí a organizátora celní služby. Položil pevné základy československému celnímu právu.
Hlasování pořadové číslo 330, přihlášeno 152 poslanců, pro 111, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je na vyznamenání pana Jana Slabáka Za zásluhy o stát v oblasti kultury. Navrhovatelem je pan poslanec Hrnčíř. Jedná se o českého trumpetistu, pedagoga a kapelníka, zakladatele dechové kapely Moravanka.
Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Děkuji. Dalším návrhem je návrh na vyznamenání Jakuba Valíka medailí Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Spolu s dalšími kolegy inicioval a založil projekt Potřebnej počítač, kterážto iniciativa sbírá staré počítače, opravuje je a věnuje darem potřebným.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Další návrh, prosím.
Dalším návrhem je na vyznamenání paní Evy Bělohlávkové Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan.
Jestliže má někdo náhradní kartu, prosím o nahlášení. Ještě se omlouvá Jakub Kulhánek dnes z pracovních důvodů. Ptám se, zda si někdo přeje vystoupit k programu schůze? V tuto chvíli zde mám jednu písemnou přihlášku pana poslance Bartoně.
Jen pro informaci, pan senátor je v Senátu, je připraven kdykoliv dorazit, pan ministr to také nemá daleko.
S přednostním právem pan předseda Chvojka, nebo i bez přednostního práva. Rozhodneme tedy o těch dvou návrzích, které před chvilkou zazněly. Já jsem přivolal kolegy z předsálí. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Lukáše Bartoně, o tom, aby se zákon vrácený Senátem, novela zákona o pedagogických pracovnících, zařadil dnes odpoledne po již pevně zařazených bodech. Hlasování 210, přihlášeno je 138 poslanců, pro 61, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. Pan předseda Chvojka navrhuje, abychom bod 159, tisk 1148, veterinární zákon, zařadili dnes jako čtvrtý bod odpoledního jednání. Otevírám bod Své místo u stolku zpravodajů už zaujal ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Novela byla představena už v předchozích čteních. Jenom připomenu, že reaguje na brexit, implementuje nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti, a v té souvislosti upravuje právní postavení vzdálenějších rodinných příslušníků občanů EU. Dovolte mi, abych využil té možnosti a poděkoval zejména členům výboru pro bezpečnost za rychlé projednání návrhu, díky kterému je stále možné splnit lhůtu pro implementaci nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti.
vyslechl jsem si argumenty, že je to monopolizující a tak dál. Můžu vám doložit, mám tady dopis z Úřadu pro hospodářskou soutěž, který se k tomu vyjádřil, podotýkám, že kladně. Stejně tak jsem se obrátil na Českou národní banku, její písemné vyjádření pravděpodobně přijde příští týden, ale nicméně zatím neoficiálně, v nepapírové formě, můžu říct, že ani Česká národní banka s tím nemá zásadní problém. Případné argumentace jsem schopný kdykoliv doložit a vysvětlit.
Hovořil už o tom a předkládal to jménem naší trojice pan poslanec Růžička. Takže pan poslanec Růžička, Bělica, Černochová navrhují - a navrhneme i v podrobné rozpravě. Jeho vyznamenání medailí Po absolvování základní vojenské služby v roce 1992 nastoupil do tehdejší Federální bezpečnostní informační služby. Sir Duff Cooper byl britským politikem a diplomatem, příslušníkem Konzervativní strany. Narodil se do rodiny lékaře, z matčiny strany byl příbuzný s britskou královskou rodinou. Prošel typickou výchovou mladého gentlemana ve Wixenfordské škole, Eton College a na oxfordské New College. Po absolvování Oxfordu vstoupil do diplomatických služeb. Po účasti v první světové válce se stal tajemníkem dvou ministrů a v roce 1924 byl poprvé zvolen členem parlamentu za konzervativce. Znovu se mu podařilo uspět až v roce 1931 a v roce 1935 se stal ministrem války a později ministrem námořnictva. Patřil k největším kritikům premiéra Chamberlaina a jeho politiky appeasementu. Byl odpůrcem přistoupení na stupňující se požadavky hitlerovského Německa. Jeho principiální postoj vedl k tomu, že na protest proti podpisu Mnichovské dohody ze strany premiéra Chamberlaina rezignoval na svou funkci v kabinetu. Po podpisu Mnichovské dohody pak pronesl slavný výrok, který byl později občas nesprávně připisován Winstonu Churchillovi - cituji: "Velká Británie mohla mít buď mír beze cti, nebo válku se ctí, ale vybrala si válku beze cti." Prezident Edvard Beneš v londýnském exilu písemně poděkoval Duffu Cooperovi za jeho odvážný a zásadový postoj. Byl realistou, který si velmi dobře uvědomoval, že jakékoliv ústupky Hitlerovi nezabrání válečnému konfliktu a že tyto ústupky jsou zradou spojenectví a oslabováním demokratického světa. Zajímavostí je, že jeho prasynovcem je bývalý britský premiér a konzervativní politik David Cameron. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu našich návrhů.
Děkuji. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Marek Novák přihlášený do obecné rozpravy, po něm vystoupí pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vám dovolím odůvodnit návrh paní Pavly Břínkové na státní vyznamenání za celoživotní dílo a přínos pro českou hudební scénu na medaili Za zásluhy. Paní Pavla Břínková patří ke špičce populárních umělců v hudebně-dramatickém žánru a je také držitelkou ceny Thálie a dvou cen Českého literárního fondu. Ztvárnila mnoho divadelních postav. Až do dnešní doby jich v tomto žánru vydala vlastně nejvíce a v tomto žánru je ojedinělou uměleckou osobností. Pavla Břínková je sama sobě dramaturgem i režisérem.
Přes veškeré komplikace, které byly s jejím obrovským handicapem spojené, se ale vrátila do běžného života, vychovala tři děti a se svým osudem, kdy jí mimo jiné tragicky zemřeli dcera se zetěm, se statečně vyrovnávala.
Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, máte slovo.
Rád bych tady zdůvodnil dva návrhy, a sice pana Eliota Higginse a pana Christo Grozeva.
Děkuji, pane předsedající. Jan Slabák je mezinárodně uznávaný hudebník, trumpetista, kapelník, skladatel, aranžér i textař. Mnohé písničky Moravanky se staly hity, které si mnozí zpívají při každé příležitosti dodnes. Zapomněl jsem říct, že to navrhuji společně se svým kolegou Janem Hrnčířem, který je nebo býval zpěvákem jedné blanenské kapely, kde byl ještě také basista, ale v podstatě nejdřív se naučil hrát na trubku a písničky Jana Slabáka a Moravanky si dost často s kapelou zahráli. Já bych vám spíš ještě krátce jenom Moravanku připomněl. Původním záměrem Jana Slabáka bylo vytvořit žánrově všestranný, ale pouze studiový dechový soubor. Zájem veřejnosti byl ale obrovský a během let sílil. U posluchačů zvítězila originální rytmická stylizace lidové písně a popularita kapely Moravanka prudce stoupala. Moravanka se stabilizovala jako profesionální samostatné těleso, které se definitivně zapsalo do historie moravské a české dechové hudby. Závěrem bych chtěl říct, že Jan Slabák a dechová kapela Moravanka proslavili nejen řekněme moravskou, ale aby to bylo dohromady, takže českou a moravskou dechovou hudbu nejen u nás, ale i ve světě, a hlavně proslavili Českou republiku.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem přišel požádat o podporu návrhu na vyznamenání pana profesora Karla Rašky. Jedná se o návrh na Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Já vás teď zkusím krátce provést jeho životopisem a důvody, proč si myslím, že by toto vyznamenání měl obdržet. Předložený návrh se týká především jeho globálních zásluh za vědeckou činnost a obrovské úsilí v boji s jedním z nejnebezpečnějších onemocnění, s nímž se kdy lidstvo setkalo. Daroval tak světu nejvíc, co člověk může dát, a to záchranu lidských životů, která se v tomto případě počítá v řádu milionů. Ve světovém měřítku je tak znám především jako autor světového programu na vymýcení pravých neštovic, představující vysoce nakažlivou nemoc způsobenou viry. To však bylo doprovázeno neúspěchem. Profesor Raška se zaměřil na získávání informací o výskytu a sledování všech faktorů, které výskyt ovlivňují, a to s důrazem na neštovičná ohniska. Boj s neštovicemi tak vyžadoval nejen nesmírné odborné nasazení, ale také vynikající vyjednávací a diplomatické schopnosti. Dalším důležitým faktorem bylo samozřejmě i získání finančních prostředků. Svět byl tehdy politicky rozdělen, přičemž Spojené státy v té době nepovažovaly Světovou zdravotnickou organizaci za rovnocenného partnera a často si boj s infekcemi organizovaly samy za americké peníze. Jeho osobní autorita u vedoucích sovětských odborníků nakonec přispěla k tomu, že i Sovětský svaz začal podporovat novou koncepci eradikace neštovic a přispěl svou vakcínou. Tato skutečnost napomohla překonat počáteční nevoli tehdejšího Sovětského svazu a jednotný výcvik odborníků pro boj s neštovicemi mohl být výlučně svěřen Centru pro kontrolu nemocí v Atlantě ve Spojených státech.
Je to tedy ta verze pro nezletilé děti mě a kolegy Třešňáka a potom je taková minimalistická verze kolegy Čižinského, který řeší vyloženě jenom novorozence, nicméně kladné stanovisko má tedy i ta naše rozšířená verze.
Děkuji za slovo. Tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému jen pár dní před konáním druhého čtení, a tak nebylo možné na něj reagovat dříve. Tímto svým vystoupením navazuji ovšem na to, co jsem již prezentoval na výboru pro bezpečnost. Dalšími subjekty působícími v této oblasti jsou Slavie pojišťovna, Maxima pojišťovna, Ergo, IPA - složka belgické pojišťovny - a UNIQA. Naopak jsme byli na výboru pro bezpečnost seznámeni se stanoviskem Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. Ve smyslu návrhu si cizinec vlastně musí vybrat výhradně ze sítě pojišťoven VZP, tedy VZP. To si myslím, že je nepřijatelné. Důvodně se obávám, že v případě schválení tohoto návrhu je nutné počítat s arbitrážním řízením proti České republice. Zdravotní pojištění cizinců funguje již prakticky 15 let. Za svoji existenci prošlo několika legislativními aktualizacemi, které v minulosti výrazně rozšířily rozsahy poskytovaných služeb. Navíc pojištění reaguje na trendy. Nejsou zaznamenány výrazné stížnosti na tento rozsah.